Tady k tomu došlo opravdu poměrně rychle u bodu, připomínám, který má být schválen v devadesátce. Tak proč si tu teď děláme možná takové už drobné naschvály? A ještě si potom vezmu jednu faktickou, když slyším smích, protože bych mohl třeba citovat právě, co tady bylo řečeno v těch minulých obdobích.
Naštěstí. A Čepro je diamant, to je zlatý poklad. Ale ty rafinerie v Německu z třetiny patří Rusku. Ale bylo by dobré, aby ta vláda už konečně pochopila, jak to funguje. Vždyť pan premiér Fiala říkal, že budeme všechno společně nakupovat. Samozřejmě že nebudeme nakupovat. A ta solidarita, o které se stále mluví. Ale v momentě, když nejsou vakcíny, tak solidarita skončila. Nebylo to podle počtu obyvatel. Bylo to o penězích. Takže tolik k tomu plynu. A já jsem si to dohledal. Na Evropské radě se nic nepodepisuje. Tam musíte dávat pozor. Tam musíte mluvit jazykem. A tam, když se nepřihlásíte včas, tak máte smůlu. Tam jsou conclusions, to jsou závěry a ty se nehlasují. Tam se předseda zeptá: Máte ještě něco? Český svrchovaný premiér, český - já pevně doufám, že naše předsednictví se nezmění na to, že budeme loutkou polského státu. Ano, potom to skončilo. A teď ta politika vlády je, že všechno Polsko. katastrofa. Já nevím, proč pan premiér už dvakrát neakceptoval termín Emmanuela Macrona. My čekáme na to předsednictví. A když vidím ty signály, co budou témata. Ta tam téměř brečela, Angela ji utěšovala: Babiš není až takový zlý. Ale Babiš bojoval za české zájmy. Hodiny jsme za to bojovali, aby to slovo jádro tam bylo napsané. Neprosadil tam nic. Teď všichni říkají, že tedy plyn ne, tak fajn. Tak potom nechť konečně někdo řekne, že plyn ne a uhlí jede dál. Proč to ta vláda neřeší? Proč neřekne: budeme pokračovat v těžbě uhlí? Vždyť jsou to subdodávky pro ty firmy. Proč to nedělají? A Evropská komise, protože je pomalá, tak samozřejmě jim všechno dlouho trvalo. Víte kolik úředníků platí Evropská komise v České republice? Pět tisíc českých úředníků je placeno Evropskou komisí. A potom se můžeme bavit o tom, komu jsou loajální ti úředníci. Vždycky měli obavu, a teďka to blokujete a co budou říkat ti kolegové...? No nic nebudou říkat.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já stejně jako celé naše hnutí ANO tuto změnu zákona podporuji. A zvyšují se právě zejména ceny energií. Válka na Ukrajině a sankce proti Rusku vyhnaly ceny pohonných hmot a zemního plynu na rekordní úroveň. Tento nárůst cen výrazně snižuje mobilitu českých občanů, a to ji máme jednu z nejnižších v krajinách OECD. Pro značnou část populace se stává cesta do práce luxusním statkem, který si nemohou dovolit. Nárůst cen pohonných hmot spolu s rušením slev na jízdné dopadá výrazně na ty nejzranitelnější v naší společnosti. Pro současnou vládu to však asi není zásadní argument. Vyšší ceny pohonných hmot pocítíme všichni v cenách základních potravin, v cenách oblečení, v cenách obuvi. Často slyšíme argumenty od pětikoalice, že už jsme historicky měli vyšší ceny pohonných hmot v poměru k průměrné mzdě. Ano, může to být pravda. Rozumím, že se tato čísla neposlouchají úplně dobře, ale musím tady vypíchnout ještě jedno číslo. V důsledku takto extrémně vysoké inflace české domácnosti nepřekvapivě, ale rekordně chudnou. Půjde velice pravděpodobně o nejhlubší propad životní úrovně v novodobé historii České republiky. Tímto však negativní informace o aktuální situaci nejen na energetickém trhu nekončí. Problémem jsou podle aktuálních výzkumů Českého statistického úřadu vysoké ceny v celém národním hospodářství. Ale respondenti hodnotí negativně téměř všechny sledované aspekty. Musím bohužel konstatovat, že kabinet Petra Fialy dělá strašně málo.
Ta situace se bude ještě více zhoršovat pro občany České republiky. Hnutí SPD prosazuje dobrovolnost vstupu do EET. Ale zároveň to zavedení paušální daně, to je ten mechanismus, který funguje i třeba v Německu a tak podobně. A tam ty překážky stále prostě jsou a myslím, že by si to zasluhovalo opravdu zjednodušení i v rámci současné krize. Děkuji za pozornost.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v rámci přednostních práv. Jako další nyní vystoupí pan místopředseda Havlíček a po něm paní místopředsedkyně Mračková Vildumetzová a potom další.
To je to, předpokládám, co od nás očekávají občané, co od nás očekávají firmy. A i my jsme vyvolávali mimořádné schůze a stále vyvoláváme. Ale co my v nich budeme řešit? Čestné prohlášení. Čestné prohlášení - relativně méně podstatný bod, který se měl řešit a má řešit v normální schůzi. Ale protože to vláda nestihla, tak se svolává mimořádná schůze a do ní se zařadí tento bod. Nicméně diskutujme o tom, ale je k tomu nutné svolávat mimořádnou schůzi v této době? Novela o střetu zájmů. Toto obsahuje tato novela, která se teď mimořádně musí řešit. Ano, snížení plateb státním pojištěncům je pochopitelně důležitý bod. A paradoxní je to, že se svolává mimořádná schůze, aby se prohlasovalo to, že se v době krize bude odebírat tento zdroj, to znamená, že se sníží podpora zdravotnictví. Korespondenční volba. Nevím, jestli je to natolik zásadně důležitý bod, který musíme neprodleně řešit na mimořádné schůzi. Nevím, proč neřešíme zásadní věci, proč neřešíme věci, které každého trápí a nad kterými třeba nemusíme dojít ke shodě, tomu rozumím. Je to pohled koalice - opozice. Ale proč neřešíme energetické problémy? Proč tady dnes nesedíme nad tím, abychom řešili to, co dneska zatěžuje domácnosti, a to do takové míry, že jich už v tuto chvíli téměř 20 % míří k chudobě?
Podpora ponechává možnost nižších cen biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv s fosilními palivy oproti cenám standardních pohonných hmot - až kolem 10 korun na litr pro konečné spotřebitele, například dopravní podniky, soukromí přepravci, zemědělci, individuální spotřebitelé a podobně. Stručná historie podpory biopaliv. Miroslav Kalousek hlasoval proti návrhu, Bohuslav Sobotka se zdržel hlasování, Vojtěch Filip hlasoval pro návrh. Za třetí. Daňové zvýhodnění čistých a vysokoprocentních biopaliv má mimo jiné za cíl zvýšit uplatnění těchto paliv na trhu. V důsledku vyšší poptávky po produktu tohoto odvětví lze očekávat i zvýšení zaměstnanosti. Dopady na příjmy státního rozpočtu budou negativní." Poslanecká sněmovna tento návrh v červnu 2009 schválila včetně přílepku stran emisních povolenek. Jak poslanec Miroslav Kalousek, tak poslanec Bohuslav Sobotka, tak i poslanec Vojtěch Filip hlasovali pro návrh. - Polistopadový kartel hlasoval pro. Kalousek, Sobotka, Filip. - Takže stávající vládo, vysoké sankce vás čekají. Držíme palce. Miroslav Kalousek stejně jako Vojtěch Filip hlasovali pro návrh. - Sobotka se zdržel. Senát však poslanci schválený zákon vrátil s pozměňovacími návrhy, ty se však netýkaly biopaliv.
Znovu upozorníme, až ten zákon bude na pořadu, až se dostane na pořad, tak znovu upozorníme, že skončily pojišťovny v deficitu za rok 2021 skoro 15 miliard. A ty rezervy, na které poukazujete, to je dobře, že si je vytvořily. Proto jsme třikrát po sobě zvedali platbu za státního pojištěnce. Tak teď je vybereme do mrtě, jak se říká? Jenom proto, že si ministr financí tam udělal škrt ve státním rozpočtu? To my rozhodně nezpochybňujeme. I oni mají svoje zdravotní problémy a budou muset být odkázáni na náš zdravotní systém. A my se ptáme: jaká valorizace? Neviděli jsme žádný návrh. Ptáme se a budeme se ptát: jak to bude s platbami za státní pojištěnce? A budeme očekávat odpovědi na tyto dotazy, které logicky budeme mít. Určitě se k nim postupně dostaneme.
A nyní už bych poprosil pana předsedu Okamuru, který bude vystupovat s přednostním právem.
Já opravdu nestačím zírat. Protože vládní koalice jako prioritu tady chce projednávat to, že vezme zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun, a zhorší tak dostupnost zdravotní péče. Jako prioritu tady chce projednávat korespondenční volbu, protože vládě klesá důvěra, tak se bojí, že už příště neuspějí. K tomu bych se rád vyjádřil. No tak to je opravdu otřesné. Je to otřesné, jaké priority má tato vládní koalice. No to je neuvěřitelné. Ovšem ty na programu vládou schválené mimořádné schůze vůbec nevidíme. Cena zemního plynu pro české občany je minimálně třikrát vyšší, než by mohla reálně být. Na úrovni Evropské unie probíhají v současné době diskuse o odstoupení všech členských států od dodávek ruského zemního plynu z důvodu konfliktu na Ukrajině. Z pohledu zájmů České republiky a jejích občanů jde samozřejmě o nezodpovědný hazard s naší budoucností, protože vláda nemá připravenou alternativu. Nikdo nechce být závislý na energetických zdrojích z Ruska a bůhví odkud. Ale proto taky bylo potřeba pracovat na té energetické bezpečnosti České republiky.
Mě to, vážené kolegyně, kolegové, zaujalo, to, co tady řekl pan kolega Bartošek, prostřednictvím pana předsedajícího, že vlastně když nebude řečník mluvit k věci, tak že mu bude odebráno slovo. Já si chci zeptat: To je přece subjektivní názor. Jak to poznáte, jestli hovoří k řeči , nebo nehovoří k řeči ? Taková diskuse přece jasně vede k další cenzuře a k dalšímu omezování diskuse ve Sněmovně. A že těch telefonních seznamů jsem tady už viděl číst!
Sledovali jsme tady vystoupení pana poslance Babiše, mnoha dalších, skončilo to debatou o tom, jak je schůze nebo není schůze řízena a zda je to či není v souladu s jednacím řádem. Tento první bod, novela zákona o podporovaných zdrojích energie, prosím přerušit a pojďme se pustit do bodu druhého, tedy novela zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Já jsem nerozuměla, pane předsedo, není to žádné protahování. Tady byl hrozný hluk. Dokdy jste navrhoval to přerušení bodu? Dávám protinávrh a navrhuji přerušení bodu 1 na pět minut.
Nejdříve budeme hlasovat o protinávrhu, to znamená přerušení bodu 1 na pět minut. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování.
Prohlasovali jsme si to, že přerušíme bod číslo 1. OK. Začneme bod číslo 2, to je podle mě veřejné zdravotní pojištění. Kde máte ministra zdravotnictví? Já jsem si myslel, že tak důležitou věc, jako je 14 miliard, by měl uvádět ministr zdravotnictví.
Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura.
Když byl Radim Fiala ještě členem klubu ODS, tak ty materiály četl. To jsou skoro dva měsíce. Ten zákon má jenom tři paragrafy, je to asi půl stránky. Ale to tak někdy je. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Vládní většina se brání. Doufám, že až příště bude vystupovat pan poslanec Andrej Babiš a bude tady blábolit, tak taky odtud budu slyšet takové rozhořčené volání: K věci! K věci! Ale skoro se vsadím, že se toho nedočkáme. Ten návrh je široce debatován ve veřejném prostoru. A já jsem vlastně překvapený.
Takže suma sumárum, pokud někdo mně vyčítal, že jsem něco podepsal, tak je to lež. A za druhé, že jsme vybojovali obrovské peníze. A tyto věci jsme vybojovali hlavně společně s Polskem. A to jsou konkrétní výsledky. A pokud někdo říkal, že jsme něco udělali špatně, tak lhal. Letos v červenci jsme poprvé viděli, co konkrétně Fit for 55 znamená. Díky tomu si umíme lépe představit, co bude muset každý Evropan uhlíkové neutralitě obětovat. Začíná být také jasné, že nalezení shody bude možná složitější, než se původně čekalo. Ale samozřejmě po agresi Ruska do Ukrajiny se všechno změnilo. Každý z nás si musí spočítat, jestli si něco takového můžeme dovolit bez významnějších úprav životního stylu. Dále ale lze očekávat, že jezdění osobními automobily bude o mnoho dražší. Rovněž nelze doufat v návrat levných letenek a krátkých výletů na delší destinace. Ano, ve Švédsku hlásili lidem, že by neměli luxovat, protože nemají proud. To jsou ty šílenosti té Evropy! A teď jsme úplně někde jinde. A ta Evropská rada a evropské státy by si měly říct, že vlastně ten Green Deal už nefunguje, že je potřeba to změnit. O taxonomii jsem mluvil. Já myslím, že to byl skvělý úspěch naší vlády, a Komise to publikovala s nějakým prodlením a pan premiér to tedy deklaruje jako svoje dílo, což mě tedy mrzí, protože to není pravda. Bylo to nekorektní a já jsem tedy nějak reagoval. Potom tady někdo kreslil kříže a všechno se dělalo, že Babiš může za všechno. Přitom když porovnáme covid a ty uprchlíky, tak ti uprchlíci se registrují. Ten covid se neregistroval. My jsme zachraňovali životy našich lidí. Ano, tady přicházejí lidé, kteří se bojí o život na Ukrajině, ale ne v Čechách. Takže to je ten rozdíl. Vypadá to tak. Vy jste původně aktivistka neziskovek, stala jste se političkou, živíte se politikou a já jsem přišel z byznysu. A vy o tom plynu nic nevíte. A já nevím, kdo vám to napsal, proč to říkáte. Vy jste tady nebyla, když jsem vysvětloval, a možná byste se to mohla naučit, že Česká republika nemá možnost nakupovat plyn a distribuovat. Takže vy jste mě tady obvinila, že mám zájem na ruském plynu, což je absolutní lež, je to nesmysl. A já bych vás chtěl informovat, abyste se konečně naučila to, že ten plyn se nakupuje jako plyn. To znamená, já jsem si to nechal tady vytáhnout, že Agrofert nakupuje zemní plyn výhradně od obchodníků působících v jednotlivých zemích s registrací v dané zemi. Původ plynu neurčujeme my, ani jej neznáme. Za plyn platíme v lokálních měnách nebo v eurech. Cena plynu se odvozuje od burzovní ceny dle indexu na Dutch TTF Gas. Takže ta německá chemička... Ne ruský, katarský. A v tom plynovodu je nějaký plyn, který nakupuje ten distributor. To vše díky legislativě, do které současná vláda kontraproduktivně zasahuje. Přitom ceny obou paliv na čerpacích stanicích přesahují tehdy 50 Kč za litr.